Takže jste to mohli dávno udělat a ne ode mě požadovat věci, které absolutně nejsou možné a jsou de facto protiprávní. Bylo to za nějakého vedení v minulosti, ale pokud tam byly páchány nějaké trestné činy a mluvíte o mafii, tak není problém. Ale interpelovat mě v této záležitosti je podle našich zákonů absolutní nesmysl.
Nyní můžeme pokračovat v rozpravě. Ptám se, kdo se dál hlásí do rozpravy. Pan kolega Michálek.
Děkuji za odpověď. Ale v té odpovědi zaznělo několik nepravd. Jedna zásadní nepravda je, že akcionář nemůže nic dělat. Že to všechno kontroluje dozorčí rada. Vždyť jsem vám tady četl, četl jsem vám tady výčet práv akcionáře, která můžete udělat. Můžete žádat na valné hromadě vysvětlení. Můžete žádat o informace, můžete zařadit bod na valnou hromadu. Můžete požádat jako kvalifikovaný akcionář dozorčí radu o přezkum rozhodnutí představenstva. To jsem tady četl, tak prosím vás, neříkejte mi, že si mám něco nastudovat, když jsem vám to tady přečetl! Seznam akcionářských práv jsem vám tady přečetl a zajímá mě, jak to stát vykonává. Máte tady ministryni financí, tak ať se paní ministryně vyjádří, jakým způsobem vykonává stát akcionářská práva. To bych se tedy hodně divil, kdyby takhle postupoval řádný hospodář. Ne pasivního akcionáře, který se dívá na média a na výroční zprávy, pak přijde na valnou hromadu, schválí účetní závěrku a tím to pro něj končí. To není v rozporu se zákonem.
Proto si myslím, a říkám to opakovaně, že by výstavbou nových jaderných kapacit měl být pověřen nějaký jiný podnik, třeba státní podnik nebo nějaká jiná instituce. Podle mého názoru je nejvyšší čas.
Měl jsem pár obecných poznámek. Tak já nevím, jestli i dotaz je kritika. Já to tak prostě nevnímám. Když to zjednoduším, neexpandovat, vydělávat peníze a postavit jádro. Neexpandovat je to nejjednodušší, já myslím, že na tom je i politická shoda. To znamená, že chceme rozšiřovat kapacity naší jaderné energetiky. Ale ta debata je složitá, protože máme dva možné projekty, Temelín a Dukovany. Není tady jasný plán, co tedy bude priorita, a není tady jasný časový plán rozhodnutí. Jinak o tom budeme pořád jenom mluvit. V posledních letech se ta debata zužuje na problematiku tendru, a kdo to bude stavět. Já bych v tom třetím cíli, z té vlastnické politiky, o které mluvil pan premiér, vypíchl to, ať si zkusíme dát nějaký harmonogram, co všechno se musí rozhodnout a v jakém čase. Tak daleko bohužel nejsme. S tím souvisí otázka, kdo to bude stavět, odhad nákladů, získat všechna územní povolení, EIA, stavební povolení, a pak se bavme teprve o tendru. Tady jsem slyšel v minulém i v tomto volebním období od všech politických stran zastoupených ve Sněmovně tehdy i dnes - chceme jádro.
Děkuji panu poslanci Stanjurovi.
Já budu zcela konkrétní. Já tedy navrhuji, abychom tuto interpelaci skončili tím, že Ministerstvo financí využije právo akcionáře a požádá na příští valné hromadě obchodní společnosti ČEZ o vysvětlení a konkrétní odpovědi na dotazy uvedené v písemné interpelaci Jakuba Michálka na Andreje Babiše. A za druhé, že bychom požádali Ministerstvo financí, aby poslancům dodalo vysvětlení, jak využívá Ministerstvo financí akcionářská práva v obchodní společnosti ČEZ.
Já vám děkuji, pane předsedo, ale to není možné, protože jsme v odpovědích na písemné interpelace a jediné možné usnesení je, že buď přijímáte tu odpověď, nebo odmítáte tu odpověď.
Já nenavrhuji usnesení.
Takže nenavrhujete usnesení. Pan premiér se ještě hlásí. Prosím, máte slovo.
Já jenom k těm udavačům, pane Michálek. No vy jste mě udali do Bruselu, přece. Vy jste mě udali do Černošic. A tady je miliardová škoda a to nechcete podepsat? No tak to je zajímavý. Takže prosím vás, 2014, proč se to nedokončilo? Německo by s tím muselo vysloveně souhlasit, což určitě není reálné. Pokud samozřejmě z vaší strany máte nějakou kuchařku, jak to reálně řešit s nějakou objektivní právní analýzou do úspěšného konce, tak určitě my se rádi s ní obeznámíme.
Děkuji.
Děkuji za odpověď, pane předsedo vlády. Jasně jsem tam podtrhl, že mě nezajímají Poláci. Ilustrativně jsem to tam zmínil, že i Polsko chce vymáhat válečné reparace. A poslední věc. A to samé teď čekám od vás. Protože vy jste tam od toho, abyste tu kuchařku vytvořil a prosazoval v ní zájmy české společnosti.
Děkuji panu poslanci Valentovi. Děkuji. To je návrh podle jednacího řádu a o něm budeme hlasovat v hlasování číslo 150, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro. Děkuji vám. Tím interpelace končí. Další interpelací na předsedu vlády je interpelace pod sněmovním tiskem číslo 342 a to je, kdy předseda vlády Andrej Babiš odpověděl na interpelaci poslance Jakuba Michálka ve věci neprůhledného hospodaření ČEZ, zejména jeho investic v Bulharsku. Projednávání této interpelace bylo přerušeno do přítomnosti předsedy vlády. Tato podmínka je splněna, můžeme tedy otevřít rozpravu.
Já jsem se obrátil na pana premiéra, abych ho požádal o důsledný výkon akcionářských práv ve společnosti ČEZ, což znamená nastavení průhledného hospodaření ČEZu včetně veřejné kontroly a prověření závažných kauz tohoto energetického koncernu. Požádal jsem ho o podrobné vyhodnocení pochybných aktivit ČEZu v Bulharsku, které jsou spojeny s vážnými reputačními a geopolitickými riziky pro Českou republiku a především miliardovými ztrátami ČEZu. V tuto chvíli je ovšem elektrárna opět v provozu. Následovaly další investice a celá řada závažných problémů včetně arbitráže o několik miliard korun, což dovedlo ČEZ až k rozhodnutí svá bulharská aktiva prodat. Členové bulharské vyšetřovací komise označili za klíčový okamžik pro prodej aktiv ČEZ setkání v lednu 2018 českého premiéra Andreje Babiše s jeho bulharským protějškem Bojko Borisovem. Majitelka této společnosti Ginka Verbakova působila dojmem bílého koně a navíc její manžel byl v několika závažných kauzách prošetřován bulharskou policií. Prodej prozatím pozastavil místní antimonopolní úřad. Budu rád za případné aktualizace, protože jak jsem řekl, ta interpelace je z října minulého roku. Já jsem se zeptal v několika stručných bodech, jaké bylo ekonomické vyhodnocení investic ČEZu v Bulharsku, zvlášť vyhodnoťte prosím investici do elektrárny Varna. Jaký je skutečný vlastník společnosti Inercom, který usiluje o koupi bulharských aktiv ČEZu? Jaká konkrétní opatření učinila k řešení hospodaření společnosti ČEZ a jaká další opatření hodlá učinit, aby se nežádoucí situace neopakovala a polostátní společnost ČEZ hospodařila transparentně? Ačkoliv jsou závažné informace o tom, že se v ČEZu nehospodaří řádně, tak stát vykonává svá práva jako majoritního vlastníka společnosti ČEZ naprosto nedostatečně.
Tuto interpelaci končím, protože pan předseda Michálek řekl, že nenavrhuje žádné usnesení. Byla, protože pan předseda Michálek řekl...
Děkuji za slovo. Vzhledem k tomu, že byly interpelace a pan premiér byl tady, tak jsme se dohodli, že poprosím o přestávku od 11 hodin v trvání 20 minut.
Po přestávce.
Já bych chtěl poukázat na kalendář. To je naše vysvědčení. Přitom je třeba říci, že ti, kteří tu zprávu nepodpořili, a je to jejich plné právo, legitimní, vlastně v rozpravě nevystoupili s konkrétními výhradami, proč si myslí, že to je špatně. Pak bych chtěl reagovat na tu vyváženost a na to sledování. Tak to přece není. Původní hraná tvorba, nakupovaná tvorba, sportovní přenosy - to jde prostě bokem, protože nás politiky logicky zajímá ten úsek, který se týká naší práce. Vím, že mnozí z nás by nejraději měli rozhovory v ČT ve formě, když vládní poslanec interpeluje ministra nebo premiéra. Pane premiére, pane ministře, mohl byste mi říci, jak to děláte, že je to tak skvělé? Čím to je? Jsem prostě skvělý. Ať se na mě kolegové nezlobí. Jak dopadly?
Tady jde o to zvýhodňování, o tu neobjektivitu. Pane bože, to snad každý chápe. Volební výsledek je vždycky souhra něčeho jiného kromě vysílání České televize a její propagace někoho.
Teď přejdu k meritu věci. Já si myslím, že to není žádná veřejnoprávní televize. To je prostě státní televize. My tady určujeme koncesionářské poplatky, které každý musí platit. Ale neokřikujme se tady, když někdo vyjádří něco kritického, protože na to má svaté právo, protože to je naše úloha to nějakým způsobem tady zhodnotit.
Připraví se paní poslankyně Langšádlová.
Děkuji za slovo. Tady zaznělo, že Česká televize je nebo by měla být pod parlamentní kontrolou. Ale to je velký omyl. Naopak, Česká televize musí být nezávislá a úkolem nás všech je tu nezávislost bránit. Naši předchůdci, kteří přijímali legislativu a zákon o České televizi, se snažili ji odpolitizovat. Proto například členy rady nenavrhují politici, ale spolky a další organizace. Proto my tady už máme čtyři zprávy. Já si myslím, že se tady nad tím sejdeme za pár měsíců a ty zprávy nebudou čtyři, ale bude jich šest. To je skutečně naše vizitka.
Děkuji za slovo. Analýza, o které se tady hovoří, o které už hovořil i prezident Zeman nebo kolega Valenta, je opravdu mimořádně nekvalitní a nekompetentní.
Děkuji za slovo. Dámy a pánové, já si dovolím vystoupit ke kritice pana Stanjury prostřednictvím pana předsedajícího. Tehdejší slyšení vzbudilo docela velký zájem novinářů. Celkem obsáhle jsem tam prezentoval své názory a názory SPD. To bych nechtěl, aby to tak bylo. Každopádně každý má názor, každý má právo na svůj názor.
Děkuji.
Děkuji, pane předsedající. Dámy a pánové, kolegyně, kolegové, dobrý den. Známe aféru o uprchlících z planety Ne na planetu Jo, které se snažila zabránit příšera s třemi bradami.
To znamená, nyní je s přednostním právem přihlášen pan předseda poslaneckého klubu ODS Stanjura. Prosím, máte slovo.
Děkuji za slovo. V tom okamžiku podle mě je ten bod přerušen, je přerušena ta konkrétní interpelace, která je otevřená, a příště se v ní bude pokračovat, minutu nebo hodinu těžko říct. Až poté se zeptal pana premiéra, jestli tím ukončil své vystoupení.
Děkuji, pane předsedo. Já bych to zkusil vyřešit jednoduše, ale rád bych zachoval nestrannost. To znamená, aby to nebylo interpretováno tak, že jsem na straně opozice. Nicméně moje interpretace je taková, že skutečně ten bod nebyl ukončen tak, aby bylo jasné, že se nikdo další nehlásí do rozpravy. Proto bychom neměli považovat tu rozpravu za ukončenou. Pokud by žádný z pánů předsedů klubů nenamítal nic proti tomuto mému výkladu, tak bychom příště pokračovali v rozpravě k této písemné interpelaci. Namítá prosím někdo z předsedů klubů? Nenamítá. Považuji to za obecnou shodu a myslím, že tím jsme tu věc vyřešili. Pan předseda Bartoš s přednostním právem.
Vyzýval nás k tomu, ať podáme trestní oznámení, a dostali jsme se zde do jakési pře a zazněly tady i nějaké, řekněme, urážky a nadávky směrem k Pirátům a zaznělo tady takové slovo, které je časté z úst premiéra - hovořil o udavačích. Já mám kamaráda z havířské rodiny z okolí Ostravska, který mi tuhle vykládal, proč ztratil důvěru v některé vysoce postavené politiky v této zemi, a řekl mi krásnou větu: Oni nemluví pravdu a lež je berlička slabochů. Tak já bych chtěl poprosit pana premiéra, aby toto nevyvolával v občanech, tento pocit, a nelhal. Tady zaznělo, že pirátská strana udala pana Babiše do Černošic. V Černošicích se prověřuje kauza střetu zájmů Andreje Babiše v souvislosti s českým zákonem o střetu zájmů. On si pak vybral raději pana Chovance, ale to už není v rámci věci důležité. Takže toto není pravda, ta kauza v Černošicích se řeší na základě podání pana Ondráčky z Transparency International. Druhá věc zde zazněla ve věci Evropské komise a řešení finančního nařízení Evropské unie směrem k České republice proti střetu zájmů, které se týká ministra Tomana a premiéra Andreje Babiše. My jsme někdy v červenci apelovali na ministerstva a na jejich orgány, například SZIF, že toto finanční nařízení vstupuje v platnost. Ministerstva řekla: Nic se neděje, alles gute, my to nebudeme řešit. My jsme na základě toho interpelovali premiéra, dlouhodobě se nic nedělo, a my jsme skutečně potom vstoupili do komunikace s evropskými komisaři. A pokud já si pamatuji, tak dopisy směrem do České republiky od Evropské komise šly s tím, že to je problém. Evropská komise to řeší, provádí audity, hlasoval o tom Evropský parlament. Nicméně my jsme se tuto kauzu snažili řešit na domácí půdě a byli jsme odmítnuti ministerstvy, že se k tomu nemusí nijak stavět a že je vše v pořádku. A vyzval Piráty, aby tedy podali trestní oznámení. Já si myslím, že trestní oznámení, a zaznělo to tady i od Jakuba Michálka, předsedy klubu, je ta poslední varianta, kterou věci máte řešit.
Takovýto názor má například europoslanec prof. Jan Keller. Ať si začne dělat svoji práci a poskytovat objektivní informace. Svoboda médií tady existuje, ale akorát nemůžou dělat z lidí hlupáky. Na straně druhé je ale také špatné, když se někteří politici vlísávají do přízně České televize a chodí na různé debaty, arény a jsou rádi, že je tam někdo pozve. A bude si tam muset uvědomit, že za některé kroky bude prostě muset snést kritiku. Stejně tak si na kritiku budou muset zvyknout i někteří moderátoři, kteří si někdy pletou rozhovory s výslechy lidových komisařů. Pokud se vnitřní problémy České televize nebudou řešit, k ohrožení demokracie nakonec může skutečně dojít. Tolik prof. Jirák. Europoslanec Jan Zahradil zase píše na sociálních sítích o České televizi - oni nereportují, oni vychovávají a potom se diví, když lidi radši chodí na různé servery, protože jim televizní výchova už leze z uší. Kvalitní manažer s veřejnoprávním cítěním a zkušeností by takovou úroveň pořadů, jako jsou Reportéři ČT či Otázky Václava Moravce, nepřipustil. A dodává, že v Radě České televize spíše než s přímým politizováním, o čemž hovoří některé účelově založené občanské spolky, se setkával s klientelismem, podlézáním, uplácením, ignorací či odkláněním finančních toků. Zde se uvádí, že v České televizi je porušován nejeden normativní předpis zavazující k vyváženosti a objektivitě a že v tomto ohledu už není Česká televize informačním zdrojem ve smyslu veřejné služby a je pouze sdělovacím prostředkem určité skupiny osob s jasně vyhraněným názorem a velice ostře vymezeným pohledem na veškeré události. A dále něco z kontrolní činnosti Rady pro rozhlasové a televizní vysílání. Kde tehdy zůstal respekt k výsledkům demokratických voleb? A skutečně si nyní myslíte, že Česká televize není s ideologií a také s členy TOP 09 natolik prorostlá, jak se obecně tvrdí a jak to mimo jiné vidí i hlava státu? On to ale vidí skoro každý, kdo to vidět chce. Hlavní příčina trendu, který trvá již od roku 2013, lze podle České televize prý spatřovat v mediálních útocích a trvajícím zpochybňování nezávislosti České televize zejména ze strany některých nových propagandistických médií a i ze strany vysokých politických a společenských autorit. Tak to je ale skutečně odvážná výmluva. Věřím, že se teď na mě nebudou zlobit, když některá jejich zajímavá mediální vyjádření zde, byť ne někdy v plném rozsahu, vyřčená v rozlišných kontextech, ale prakticky vždy citovaná a tak snadno doložitelná, na tomto místě zopakuji. Například tedy: Jan Veleba, SPO: Česká televize už dávno neplní svoji funkci, která jí vyplývá ze zákona. Božena Sekaninová, ČSSD: Příčinou daného stavu je neobjektivita České televize. To dnes vnímá většina obyvatel.
Já jsem se hlásil s faktickou hned po zpravodajské zprávě. Chtěl bych reagovat prostřednictvím pana předsedajícího na zpravodaje a na zpravodajskou zprávu. Činnost České televize nepřipomíná nezávislé médium ani vzdáleně. Zpravodajství České televize je dlouhodobě zmanipulované a zcela neobjektivní. Česká televize mnohdy manipuluje a překrucuje fakta. Předvolební průzkumy na hony vzdálené realitě jsou jen vrcholem tohoto ledovce.
A já prosím, abyste si přečetl zákon o České televizi, kde je to jasné. My skutečně nejsme ti, kdo má řešit, kdo bude v managementu České televize. Naším úkolem je pouze volit radu, případně schvalovat zprávu a dbát důsledně na nezávislost České televize. Chápu, že soudruzi by chtěli něco úplně jiného!
Děkuji.
Moje faktická poznámka se týká vystoupení pana poslance Španěla.
Děkuji.
Víte, pane kolego, já s vaším názorem souhlasím. Ale vždycky, když vy to říkáte, třeba ve Sněmovně se projednávají nějaká zásadní témata a já při tom projednávání se nemohu rozhodnout, mám nějaké dilema, tak se kouknu, jak hlasujete vy a vaše strana, a vždycky hlasuji opačně a vždycky mi potom historie dá za pravdu. Já jsem tady přece jasně řekl, že my volíme Radu České televize.
Vážené kolegyně, vážení kolegové, já slibuji, bez přípravy a bez papíru, že nebudu hovořit tak dlouho, jako tady předvedl kolega Valenta z Komunistické strany Čech a Moravy. Já nebudu mít ambici, jako má pan kolega Valenta, hodnotit Českou televizi ve stylu, co se mně na ní líbí, co se mně na ní nelíbí, protože vždycky a za každých okolností bude samozřejmě to naše politické hodnocení silně subjektivní.